Jejich vzdělání bylo vždycky vzděláním, které stačilo naplnit studium pedagogické školy na střední úrovni.
Prosím, paní poslankyně, máte faktickou poznámku.
Řešení, které se nabízelo, mělo více variant. Myslím, že jsme vybrali tu nejhorší. Chci připomenout, že v roce 2012 byla novela o pedagogických pracovnících, která zjednodušila prostupnost mezi jednotlivými stupni. Současně děkani pedagogických fakult umožnili přijímací řízení v dalších kolech a celoživotní vzdělání otevřeli až do listopadu.
Děkuji.
Prosím, abyste už toto vzali na vědomí. My všichni, kteří jsme se zabývali tímto zákonem, víme, že je tam řada objektivních skutečností, které není možné jen tak, řeknu, nazvat nesystémovými. Je tam řada věcí, které zcela objektivně vznikly. A tenhle zákon měl a má šanci řadu těch věcí napravit. Jestli se tak stane, či nikoliv, to se opravdu teprve uvidí.
Děkuji, pane předsedající. Já pouze cituji, co jsem se v tom jednacím řádu dočetl.
Vy skutečně chcete překlenout období, kdy občané této země budou mít jiné představy, které politické strany, kteří lidé mají tuto zemi vést a s jakými představami o řešení konkrétních problémů. Takže předpokládám, a byl proveden průzkum i v České republice, že toto byste měli mít na paměti. Pro vedoucí pozice by mimo daný požadavek týkající se počtu let strávených ve státní službě měly být stanoveny i některé další požadavky na kvalifikaci. Měla by být definovaná jasná pravidla pro výběrové komise. Tady jsou to manažerské posty. Lidsky přece není rozdíl, jestli vybíráte manažera firmy nebo úředníka státní správy. Jsou další personální čistky, odvolávání, vyhazování, zpětné přijímání a podobně. Takže otázka politického vlivu ve veřejné správě není řešena prostřednictvím zákona, nýbrž kaskádovým efektem. I o tom, jak skutečně odpolitizovat státní správu, v tomto bodě bychom rádi vedli věcnou a detailní debatu, jak to do zákona zapracovat, aby to bylo jasné a bezpečné. Co budete dělat s úředníky, kteří pochybí? Opakovaně tady dnes již bývalý kolega europoslanec Polčák, Petr Gazdík, v minulém období i já jsem připodepsal návrh zákona o zodpovědnosti úředníků státní správy za škody. Není jasné, proč tyto dva postupy nemohou být sloučeny do jedné procedury náboru složené z písemné a ústní zkoušky za účelem řádného posouzení analytických a logických schopností uchazeče. Skutečnost, že písemný test není povinný, článek 27, by za jistých okolností mohla znamenat porušení principu rovného zacházení. Článek 4.7. Volná místa mají být oznamována pouze na oficiální úřední desce dotyčného úřadu bez uvedení jakékoliv lhůty pro podávání přihlášek.
Chtěla jsem jen na těchto několika příkladech ukázat, že v posledních patnácti letech jsme nebyli schopni přijmout zásadní rozhodnutí, která by sledovala větší prospěch než jenom prospěch v prvním kroku. Dnes tedy budeme přijímat novelu, která se opět vydává za kompromis - za kompromis, který je rozumný, za kompromis, který bude poměrně bezbolestný, za kompromis, který má své zdůvodnění. Doba, kdy jsme dělali kompromisy, trvá už příliš dlouho. Dnes se tato novela zaštiťuje tím, že se umožňuje, aby některé skupiny, které jsou zřejmě žádané v českém školství, například hudebníci, filharmonici, rodilí mluvčí, měly možnost působit v regionálním školství. Když jsem žádala pana ministra školství, aby mi vyčíslil počty těch, kteří objektivně nemohli studovat, aby se vyjádřil k tomu, které programy skutečně nebyly otevřené, protože předpokládám, že takové asi existují, tak mi pan ministr odpověděl dopisem, který považuji za výsměch. V tom dopise neuvádíte ani jedno číslo, ani jeden program, který skutečně nebylo možné naplnit, čili ukazujete, že vlastně vycházíte jen z nějakých vágních předpokladů, které nemůžete reálně doložit. Když v roce 2010 vyšlo najevo, že zubařka ordinovala a neměla k tomu patřičné vzdělání, nebyla zubařkou, byla to jenom zdravotnice, propukl velký skandál. Česká stomatologická komora vytvořila velký tlak a vytvořila represivní situaci vůči této dámě. Nic nepomohlo, že pacienti, které ošetřovala, psali petice a žádali, aby mohli dále využívat její péče. Tato novela, kterou přijímáme, pravděpodobně projde. To, že pro ni budou mnozí hlasovat, ovšem neznamená, že se plně ztotožňují s jejím zněním. Tato Sněmovna je kvalifikovaná. Pane ministře, vy jste jako voda, která jde tou nejsnazší cestou. Nepotěšil jste touto novelou 135 tisíc kvalifikovaných pedagogů, nepotěšil jste ani 6 tisíc těch, kteří si v průběhu deseti let za cenu značných finančních a časových obětí doplnili své vzdělání. Schválením této novely promarňujeme jedinečnou šanci, aby učitelé v českém prostředí byli bráni vážně.
Děkuji paní poslankyni Putnové, která byla první. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Tak bych o to prosil, když už tady sedím a poslouchám, aby to tak bylo.
Děkuji za dodržení času. Nyní má slovo pan ministr Marcel Chládek.
Nesedí ve vašich řadách minulý ministr školství? Není náhodou tento zákon tady již deset let a teď poprvé máte před sebou analýzu, která vám říká, jaký je počet nekvalifikovaných učitelů? Nemáte pravdu v tom, že 6 tisíc učitelů, kteří jsou na úřadu práce, nemůžou sehnat práci, protože tam sedí nekvalifikovaní. Pevně věřím, že ve spolupráci i s paní poslankyní Putnovou toho společně dosáhneme.
Děkuji panu ministru Chládkovi.
Nicméně Komise vždy zdůrazňovala, že rychlost by nikdy neměla být na úkor kvality předpisů. Navíc vzhledem k více než dvouletému přechodnému období je jasné, že některé části předpisů vstoupí v účinnost až po zákoně samotném. Tady bych se přece jenom trochu zastavil. Osobně jsem zažil situaci, kdy na Ministerstvu pro místní rozvoj ...
Ano, já tomu rozumím, pane poslanče.
Vy jste tady sestavili složitý, komplikovaný manuál, do kterého se budete zamotávat. Stanovte si ta pravidla čistá, jasná. Těmto plánovaným prováděcím předpisům, které jsou nyní k dispozici pouze na pracovní úrovni, by měl být vypracován a sdělen podrobný časový harmonogram. V souvislosti i se služebním zákonem jsem dostal několik mailů, kde se mě ptali, jak je možné, že nějaký zákon je platný, ale že není účinnost. Kromě toho se zdá, že změna odměňovacího systému bude provedena nikoliv formou zákona, ale prostřednictvím vyhlášky. I přesto, že by tato změna měla být připravena do konce roku 2014, doporučujeme v zákoně zásadu transparentnosti stanovit jasněji. Systém odměňování by měl být navržen tak, aby byla zachována atraktivita veřejné správy pro mladé lidi. To by vyžadovalo určitou flexibilitu v oblasti výše nástupních platů pro nové rekruty. Já se nedomnívám, že v tuto chvíli máme zcela kvalitní všechny stupně, všechny zaměstnance státní správy. Není jasné, z jakého důvodu může být generální ředitel státní služby a jeho zástupce vybrán pouze z řad stávajících úředníků.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím stanoviska. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat.
Jde o pozměňovací návrh pana poslance Fiedlera s tím, že se týká opět diskutovaných tabákových listů.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Omlouvám se panu zpravodaji. Prosím o strpení, bude kontrola hlasování... Prosím stanoviska. Kdo je proti tomuto návrhu? Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Dále prosím. Dvojitý nesouhlas. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh nebyl přijat.
Nyní pokročíme k prvnímu z pozměňovacích návrhů pana poslance Koskuby.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Dále prosím.
Opět od pana poslance Koskuby.
Dvakrát nesouhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?
Jsme připraveni se na tom podílet i přesto, že tento zákon projednáváme nestandardním způsobem, a přesto nabízíme spolupráci a pořád říkáme: pojďte s námi jednat. Ale takto se k dobrému zákonu o státní službě prostě nemůžeme dostat. Rozdíl mezi námi jako pravicovou opozicí a levicovou vládou je v tom, že my chceme kvalitní zákon, a to i za cenu kompromisu, ke kterému jsme připraveni, ale vláda chce vyhrát za každou cenu. Buď náš špatný návrh, nebo nic! A to je postoj, který je nebezpečný. A není to banální věc! Tou jednou podmínkou je zrušení institutu generálního ředitelství. Tím nerušíme koncept státních tajemníků. Druhou podmínkou je otevřenost státní služby na všech úrovních pro úředníky samosprávy, zástupce akademické sféry, soukromé sféry. Tohle považujeme za mimořádně důležité. Náš třetí požadavek je zachování náměstků jako řídicího stupně služebního úřadu. My si vůbec nedovedeme představit ten koncept dvou náměstků. Ale já samozřejmě souhlasím s tím, že to je nemoderní zákon, že to je zákon, který byl zastaralý už v době svého vzniku, a že bychom se měli domluvit na lepším. Ale pokud se na lepším nedomluvíme, tak ta původní verze má dopady na občany a stát totožné, nebo dokonce mírnější než to, co jste tady předložili. My žádnou novou analýzu dopadů ani nové verze služebního zákona ani té původní nemáme, takže nevím, o čem vláda tady mluví. Dokud nebude existovat nějaká seriózní analýza, tak se to ani nedovíme. Já bych si tady ještě dovolil zopakovat některé argumenty pro ty, kteří to třeba nemohli hned slyšet, nebo to nemohli dobře vnímat, proč bojujeme za lepší služební zákon a proč se nám nelíbí ten stávající návrh. A samozřejmě za třetí přinese výhody stávajícím nominantům a spolupracovníkům vlády, ale nepřinese nic, opravdu nic kvalitním úředníkům, kteří dlouhodobě pracují pro náš stát. Není to zákon, který nabídne pracovní perspektivu státním zaměstnancům. Tam k žádné nové definici kariérní cesty nedochází. Není tam nabídka atraktivního vzdělávání pro státní úředníky, nemění se vlastně ani platové ohodnocení, tak co tento zákon nabídne kvalitním státním úředníkům na středním stupni řízení? Není to ani kvalitní zákon nebo zákon, který by zkvalitnil státní správu, který zajistí lepší perspektivu zaměstnancům. Je to v podstatě jenom zákon pro zákon, aby si někdo mohl odškrtnout nějakou čárku. Není to ani zákon, který by nás ochránil před korupcí, protože naopak vytváří nové potenciálně korupční prostředí tím, že zavede systém neodvolatelných navzájem se podporujících úředníků, kteří mohou ovládat státní službu prakticky na doživotí. A není to ani zákon, který přivede kvalitní úředníky, protože úřednické zkoušky se budou skládat před jinými úředníky, na novém úřadě při Úřadu vlády, hodnotit je budou zase jenom úředníci, místo toho, aby se třeba skládaly na neutrální půdě vysokých škol, která by samozřejmě znamenala i mnohem kvalitnější vzdělání pro naše úředníky. Takže tento návrh, který tady máme na stole, ač se tváří, že má spoustu dobrých úmyslů, tak když se podívám na jeho konstrukci, tak je jasná jedna věc. Vznikne tady pevný svazek neodvolatelných, navzájem se vybírajících a podporujících se úředníků, ale ne těch kvalitních, nýbrž nominantů stávající vlády.
Máme procentní sazbu, máme pevnou sazbu a současně ještě musíme splnit minimální sazbu. Je to úplně odlišné od toho, jak je to u alkoholu, kdy každý litr alkoholu má stejnou hodnotu spotřební daně. My jsme proto přišli s několika návrhy. Ten první, o kterém chci hovořit, je uveden pod písm. Žádný výpadek. To je první návrh, který doporučujeme, protože zavede stejné zdanění pro každého kuřáka a přitom zvýší výnosy pro státní rozpočet. Protože tento návrh nebyl podpořen v rozpočtovém výboru, tak jsme přišli ještě s jedním návrhem, který modifikuje ten vládní návrh. I tady je předpokládaný plusový výnos do státního rozpočtu, ale je to v řádech 100 až 150 milionů. Opět připomínám pozitivní dopad na státní rozpočet. Přivezl jsem si tady jako názornou ukázku toho, jak to funguje. Tady v tomto sáčku jsou nakoupeny tabákové listy zhruba za 40 korun. Kdo si pamatuje, jak se mlelo kafe, tak něco podobného. Někdy je to zadarmo, někde to stojí 10 korun. Návrh pana poslance Fiedlera se snaží těmto daňovým únikům zabránit. Souhlasím, že ten návrh není ani pravicový ani levicový. V tom případě budeme hlasovat pro návrh, tak jak je předložen.
Nyní má slovo pan zpravodaj, který chce vystoupit v rozpravě. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. To je vše.
Já jsem to nezakoupil. Pro mě i těch 50 korun by bylo vyhozených. Myslím, že i Ministerstvo financí ví, o kterou firmu se jedná. Takže si myslím, že tu díru můžeme společně ucpat.
Děkuji. Než budeme pokračovat v diskusi, mám zde jednu omluvenku. Mám zde tři faktické poznámky. První je pan poslanec Bendl, následuje pan vicepremiér Bělobrádek a následně pan poslanec Jandák.
Já jsem chtěl zdůraznit ve svém vystoupení, že prostě je klíčové, aby se na téhle debatě podílel ministr vnitra. Má to ze zákona v kompetenci.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl zareagovat na slova pana předsedy Schwarzenberga. Důchodová reforma, kterou jste přijali, nebo i některé věci v sociálních věcech neskončily úplně šťastně. A na druhou stranu si vzpomeneme, že když jste byl ministrem zahraničních věcí, tak v diplomacii nebylo místo ani pro bývalé ministry zahraničních věcí, tak to také je takové zvláštní.
Nyní faktická poznámka pana poslance Jandáka.
Já jsem vždycky stručný! Já jsem, dámy a pánové, chtěl vystoupit, a bylo by to asi poprvé, že bych souhlasil se svým předřečníkem panem kolegou Schwarzenbergem. Když vidím to umírání Sněmovny a vidím tu touhu, někdy vyslovenou, někdy nevyslovenou, o tom, abychom znova tento a v uvozovkách kvalitní materiál probrali a znovu se dopídili k něčemu, co bude vyhovovat především této zemi, ne naší ješitnosti, tak vás prosím, pojďme si sednout, nemučme se tady! Taková je pravda! A mně to je jedno, protože mně je 67 let. Mě už nečekají žádné posty. Proto mám a budu se chovat podle Ústavy, budu mluvit podle svého svědomí! Ten zákon není dobrý! Všichni to víme. Zákon z roku 2002 - a já miluju prezidenta Zemana - je taky blbej! On ten zákon, víte, každý zákon má nějakou dikci a má především ducha. A my bychom měli jako zákonodárci se dívat na obě tyto části zákona - na filozofii, ducha zákona a potom na dikci. A to je špatně! Pojďme se zamyslet nad duchem toho zákona. Ten zákon ve své podstatě brzdí demokracii v téhle zemi! Tady nebudou vládnout volení zástupci lidu, tady budou vládnout ušlechtilí lidé určení někým ušlechtilým! A to je špatně. Já už to dokončím. Vytvořte zákon, Češi, Moravané a Slezané.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já nejsem zdaleka tak dobrý řečník jako pan poslanec Jandák, nicméně musím reagovat na slova pana předsedy Schwarzenberga. Za jeho působení bylo odejito z Ministerstva zahraničí 300 zaměstnanců, z toho 150 kariérních diplomatů, a byli nahrazeni diplomatickými dětmi. Chci se vyjádřit také k tomu zákonu. Špatný zákon je vždycky lepší než žádný.
Děkuji za dodržení času.
Já opravdu musím vyjádřit opačný názor. A já se ptám která? Tak to vyjednejte s těmi novými! Tady máme kandidátku na eurokomisařku. Ta nám hrozí, že nám odebere 500 miliard? Já si myslím, že ne! Tak se nestrašme. Bavme se k tomu, abychom schválili dobrý zákon.
S faktickou poznámkou neeviduji nikoho, v tom případě řádně přihlášení do rozpravy.
Já tady odcituji tedy vyjádření, které bylo naprosto jednoznačné. Řekli jsme, že jedním z cílů tohoto zákona by nepochybně měla být stabilita a nestranná profesionalita státní správy. V minulých měsících se však vládní koalice chovala zcela v rozporu s touto zásadou a na centrálních úřadech provedla ve stovkách případů bezprecedentní nekvalifikovanou personální čistku. TOP 09 proto zásadně nesouhlasí se způsobem zahájení výběrového řízení, s institutem generálního ředitele, s centralizací personální pravomoci na Úřadu vlády České republiky ani se způsobem jmenování státních tajemníků a jim podřízených vedoucích zaměstnanců. Podobné příklady řízení zdravotnictví bych mohl tady přednášet ještě hodinu, ale nebudu vás zdravotnictvím obtěžovat.
Představme si prvoligové fotbalové mužstvo. Ten by si sám pak vybral hráče, ten kapitán, také na sedm let.